Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánem se v současné době neaplikuje žádná smlouva, a může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění. Smlouva aplikuje jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Přímý dopad na státní rozpočet České republiky tato mezinárodní daňová smlouva mít nebude. Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání této smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.
Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.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
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:
Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku ani z místa nevidím přihlášku. Prosím, paní zpravodajko.
Ano, velmi ráda.
Budeme tedy hlasovat o souhlasu s ratifikací této smlouvy, a to v hlasování pořadové číslo 160, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci této smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Kdo je proti? Děkuji. V hlasování pořadové číslo 160 ze 148 přítomných pro 129, proti nikdo, návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Pokračovat budeme bodem číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
Výcvik členů posádek námořních lodí hraje v oblasti námořní bezpečnosti důležitou roli. Úmluva vstoupila v platnost 28. dubna 1984 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro tehdejší Československou socialistickou republiku. Úmluva je nyní tvořena vlastním textem, přílohou, předpisem a STCW. Vzhledem k vývoji zejména v oblasti technologií bylo rozhodnuto o komplexní revizi této úmluvy. Přijetí Manilských změn je nezbytné z důvodu posílení bezpečnosti, života a majetku na moři, ochrany mořského prostředí a z důvodu zajištění možnosti 1200 českých námořníků, členů posádek námořních lodí uplatnit se na trhu práce. Manilské změny jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva. Provádění Manilských změn nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.
Dámy a pánové, myslím, že zpravodajská zpráva paní ministryně, která opět zastoupila i druhého ministra naprosto bravurně, byla vyčerpávající. Dodal bych jen, že uzavření této mezivládní dohody je v souladu s právním řádem ČR a nedotkne se ani závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Navrhuji postoupit tento tisk do dalšího projednávání a přikázat tisk k projednání opět zahraničnímu výboru Sněmovny.
Ještě než přeruším jednání, dám slovo panu kolegu Benešíkovi vzhledem k jeho oznámení ke konání jednání výboru. Prosím, pane předsedo.
Všem členům výboru pro evropské záležitosti. Ve 14.00 proběhne mimořádné jednání našeho výboru. Omlouvám se, že vám zkrátím obědovou přestávku, ale situace je vážná. Takže dámy a pánové, členky a členové výboru pro evropské záležitosti, prosím na 14.00 do výborové zasedačky.
Věřím, že nikdo další nemá už informaci pro členy Poslanecké sněmovny. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Přerušuji bod číslo 75 před zahájením obecné rozpravy.
Eviduji několik faktických poznámek.
Krásné dopoledne dámy a pánové, děkuji pane místopředsedo. Já bych vznesla jeden procedurální návrh, protože si myslím, že můžeme o tom tady diskutovat ještě několik hodin a nedobereme se k žádnému konci. Ale dovolte mi ještě poznámku na okraj. To tady nezaznělo. Poslanecká sněmovna dohodne, že tento bod přerušíme a paní primátorku přizveme.
Děkuji. To znamená, jestli jsem dobře porozuměl vašemu návrhu, paní poslankyně, přerušit do přítomnosti paní primátorky Krnáčové. Děkuji. Je to procedurální návrh. Eviduji žádost o odhlášení. Počet se ustálil. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání. Já se vrátím k faktickým poznámkám, které zde mám přihlášené. Nyní s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Fiedler. Já se omlouvám, pane poslanče, ale opět požádám levou část Sněmovny o ztišení, protože skutečně dnes hlučíte takovým způsobem, že není slyšet. Děkuji.
Já se pokusím její slova tady přímo citovat, abychom věděli přesně, co paní primátorku Krnáčovou vedlo k tomu, aby zřídila vyšetřovací komisi. To znamená, zda je to město, nekompetentní politická reprezentace, anebo jsou to úředníci, kteří spolu s nimi toto způsobili, anebo jsou to firmy, které prostě nějakým záhadným způsobem nejsou schopny dostát svým závazkům, které vyplývají ze smlouvy. A toto bude to, co budu požadovat, protože do té doby neodejdu z této radnice. Prosím pěkně, já přeju hodně úspěchů, pokud tato vyšetřovací komise bude zřízena.
Děkuji.
Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně to, co tady říkal pan zpravodaj pan kolega poslanec Schwarz, že ti poslanci mají určitě vůli a nebyl by to problém.
Zapíšu vás tedy s přednostním právem. A nyní pan poslanec Komárek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se zeptám řečnicky. Samozřejmě nemohu po vás chtít, abyste hlasovali. To budeme hlasovat o důvěře vládě. Je z vás tady někdo, kdo si myslí, že situace kolem tunelu Blanka je normální? Pokud tu někdo takový je, tak ten člověk normální není. Já to chápu. Ti lidé, co tu vystupovali, si ovšem myslí, že naši občané jsou zabednění. Nejsou zabednění. Občané vědí, že to není vina Adriany Krnáčové. Ta to chce vyšetřit a napravit. Občané vědí, že když selhaly běžné vyšetřovací prostředky, tak parlamentní komise je jakousi poslední záchrannou brzdou. Jak se ukázalo okolo podobného tunelu, byť elektronického tunelu, Opencard, tak parlamentní vyšetřovací komise může být účinná. Prostě nemusí to být pouze plané tlachání. Proto prosím vás, pokud chceme vidět světlo na konci tunelu, zřiďme tuto komisi. Já budu, když se dostanu k normálnímu vystoupení, ke kterému jsem se přihlásil, určitě širší a budu více argumentovat, ale možná bych se toho už vůbec nedočkal ve smršti faktických poznámek.
Já vám děkuji. Dalšího s faktickou poznámkou eviduji pana poslance Mládka, kterého zde nevidím. V tom případě další s faktickou poznámkou je pan místopředseda Filip a po něm pan místopředseda Stanjura a eviduji zde dalších asi sedm přihlášek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo.
Ještě někdo se hlásí k programu schůze? Pan poslanec Benešík.
Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jenom velmi stručně k tomu, co říkal pan kolega Okamura. Ten apel na Evropský parlament je podle mého názoru poměrně zbytečný, protože Evropský parlament sice se ke kvótám vyjádřil, ale jeho vyjádření je čistě deklaratorní. Evropský parlament nemá v podstatě žádnou reálnou pravomoc o tomto rozhodovat. My se musíme obracet na jiné instituce Evropské unie. Ve vší úctě k Evropskému parlamentu, k jeho členům, kteří požívají velké vážnosti a velkých kompetencí, tak v tomto ohledu jsou jejich kompetence buď nulové, nebo naprosto zanedbatelné. To, co přijali, je deklaratorní stanovisko bez jakékoliv závaznosti.
Já poprosím pana poslance Šarapatku. Ne? Není tomu tak. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Dámy a pánové, já se moc omlouvám za toto svoje vystoupení. Ale já jsem přemýšlel, je to v programu dnešní schůze, nebo probíhající schůze. My jsme tady poprosili o zařazení nějakých nových bodů. Já jsem samozřejmě nepočítal s tím, že se podaří prosadit všechno, ale byl tady vznesen argument a ten argument samozřejmě byl do určité míry racionální, který tady vznesl předseda poslaneckého klubu ODS, že před sebou tlačíme 107, pokud si dobře pamatuji, nebo 116 dokonce návrhů zákonů, a proto tedy jménem dvou klubů vetuje všechny naše pokusy o zařazení nových bodů bez ohledu na to, jestli jsou méně, či více důležité. Předám kolegyni Jermanové k tomuto bodu.
Já se vaším prostřednictvím panu kolegovi Faltýnkovi pokusím vysvětlit tu logiku.
Takže tím jakoby nějak strašit, že snad něco takového hrozí a podobně - nehrozí!
Děkuji panu poslanci Bendlovi. V tom případě nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ale byla období, kdy sice oficiálně se říkalo, že nikdy nikdo nechce privatizovat, a to ani kousek, ale povídalo se, že se cosi chystá, a protože nebyla společenská atmosféra, tak se to raději nespustilo.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Není to poprvé, kdy se na vás, kolegyně a kolegové, obracím s tím, že chceme projednávat a schvalovat zákon, který je zcela zbytečný. Já si myslím, že rozhodnutí o privatizaci má dělat exekutiva, vláda. I když jsem opoziční poslanec, nemyslím si, že by o tom měla rozhodovat Poslanecká sněmovna a moc zákonodárná, ale moc výkonná. To je vlamování. Pokud vím, tak se to nechystá, a pokud to vláda nachystá, tato či jakákoliv jiná, tak bude mít sílu, aby tento návrh zákona zrušila nebo změnila k tomu, aby prosadila svůj politický program. To není zákon, že to bude na věčné časy a nikdy jinak, i když ho náhodou přijmeme. To mě nepřekvapuje. Překvapuje mě to, že to je návrh, který podporují vládní poslanci. Někteří, abych byl přesný. Někteří vládní poslanci. Přitom je to vaše vláda, která o tom rozhodne, nebo nerozhodne. Já to podpořím z těchto důvodů.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou Pavel Kováčik, poté pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Kdybyste si přečetl náš program, tak víte, že jsme pro smíšenou ekonomiku, kde je místo i pro tržní ekonomiku, pravda se sociálními a ekologickými rozměry.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi.
Já děkuji paní poslankyni Gabriele Hubáčkové. Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kučera.
Dobrý den, dámy a pánové, já jenom velice krátce.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Děkuji. Budeme hlasovat návrh pana poslance Uhlíka na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? A vidím, že se k řečnickému pultíku řítí pan poslanec Klučka.
Omlouvám se, já jsem chtěl hlasovat ano, na sjetině mám ne.
Pan poslanec Klučka dává procedurální návrh. Zpochybňuje hlasování. O návrhu pana poslance na zpochybnění hlasování zahajuji hlasování. Kdo jej pro námitku pana poslance Klučky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Je tady žádost o odhlášení. Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Josefa Uhlíka na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji. Bod číslo 67, který nyní budeme projednávat, je
Děkuji, pane předsedající. Cílem předloženého návrhu zákona je zefektivnit hospodaření s majetkem státu, zrychlit proces a posílit transparentnost při nakládání s majetkem státu, především s nemovitými věcmi. Potřebu řešení těchto aspektů hospodaření s majetkem státu pak nepochybně podpořilo programové prohlášení vlády, v němž vláda za své priority mimo jiné označila racionalizaci hospodaření státu a audit majetku státu a v rámci resortních priorit pak centrální evidenci majetku státu, v prvé fázi nemovitého, spolu s jeho centrálním spravováním, z čehož by měla vyplynout i racionalizace portfolia nemovitého majetku a optimalizace jeho využití. Původní návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, byl také projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády pro finanční právo, soukromé právo, správní právo a také komisí pro hodnocení dopadů regulace RIA. Po zapracování připomínek je návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a některé další zákony předkládán bez rozporů. Tímto zněním návrhu zákona není do právního řádu České republiky přímo implementováno právo Evropské unie a návrh zákona není s právem Evropské unie v rozporu. Důvodem je kromě zájmu na dostatečné legisvakanci i potřeba zajištění přiměřené doby pro přizpůsobení procesů v některých vybraných organizačních složkách státu, které standardně nakládají s relativně velkými objemy nepotřebného majetku, typicky je to Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, a změně spočívající v postupném přesunu této agendy na úřad, a to i z pohledu jejich financování. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Faltýnka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych chtěl pouze avizovat, že se přihlásím do podrobné rozpravy s návrhem na zkrácení lhůty na 30 dnů.
Kdo dál do rozpravy? A protože nepadl návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Rozpočtový výbor byl schválen jako garanční výbor Poslanecké sněmovny pro projednání tohoto tisku. Organizační výbor dále nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme pokračovat bodem Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Vidím přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo.
Těžko mohu tento návrh podpořit už jenom proto, že nikdo z vlády se tradičně neobtěžuje vydat se do opozičních klubů, aby nám zdůvodnil nezbytnost urychleného projednávání.
Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Benda.
Máte tam i zdůvodnění a předpokládám, že po poměrně obsáhlém zdůvodnění v obecné rozpravě ho již nemusím opakovat.
Opět je odůvodněn. Takže opakuji, 2349, pozměňovací návrh pana kolegy Chalupy.
To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy, kterou jsem zatím zaznamenal. Hlásí se někdo další? Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud tomu tak není, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo